Ta smlouva měla několik cílů a ty jsme naplnili. Chráníme občany České republiky. Je to dobré řešení pro Českou republiku. Uzavřeli jsme tu smlouvu ve spolupráci s reprezentací občanů Libereckého kraje. Za to vedení Libereckého kraje ještě jednou děkuji. A proto je to dobrá smlouva, je to umění možného a je dobře, že ji česká vláda uzavřela!
Děkuji, pane premiére.
Já si toho vážím a děkuju za to. Na rozdíl od mlčení jiné části opozičního spektra. Nyní k dolu Turów. Protože se tady o tom mluvilo několik měsíců, jednalo se několik měsíců a vlastně výsledek nebyl žádný. Vy jste se nedohodli. Vy jste říkali, že máte nějaké představy o nějakých konkrétních číslech, hodnotách, ale za ty měsíce, kdy jste o tom mluvili, jste se vlastně k žádnému výsledku nepřiblížili. A tady šel prostě čas, který tu situaci komplikoval a vytvářel menší a menší prostor pro to, aby byla vůle se dohodnout. A vy to moc dobře víte, protože ta právní stanoviska jsou naprosto jasná. I to se do té dohody dostalo a bude vyhodnocováno, jakým způsobem tato stěna bude mít účinnost, a tato stěna se stále ještě realizuje, dostavuje se. To se podařilo díky té dohodě. Potřebovali jsme snížit zátěž prachovou a zátěž dalších emisí, jako je i znečištění hlukem, prachem, ale také třeba světelným smogem. I to je součástí té dohody. I tady polská strana bude muset změnit a upravit ty věci v rámci ochrany zdraví obyvatel České republiky. Podařilo se také dohodnout i na těch finančních záležitostech, které souvisí s investicemi, které bude moci Česká republika a Liberecký kraj realizovat ve prospěch občanů Libereckého kraje. Tak když chci hledat nějaký kompromis, tak se musím umět někde na té částce kompromisu domluvit. Takže i to přinesla tato dohoda. I to jsou otevřené možnosti, které nikdo České republice neupřel. Tyto věci by se bez té dohody realizovaly velmi obtížně. Stejně tak jako konkrétní kroky, které znamenají omezení postupu těžby i ve vztahu k českému území, pokud nebudou fungovat efektivně a smysluplně ta opatření, o kterých jsme tady mluvili, jako je například právě těsnicí stěna.
Pokud po dokončení stavby podzemní bariéry nezačne nejpozději do 30. června 2023 stoupat či nepřestane klesat hladina podzemních vod ve vybraných vrtech, nebude možné, aby těžba postoupila za hranici plánovanou Polskem pro rok 2023, uvedlo ministerstvo. Pokud důl bude nadále způsobovat pokles hladiny podzemních vod, polská strana má přijmout další opatření typu prodloužení, dalšího zatěsnění nebo prohloubení bariéry. Pokud by hladina podzemních vod v určitých vrtech poklesla o více než 8 metrů během šesti měsíců, bude muset Polsko okamžitě zastavit stávající rozsah současných těžebních prací směrem k českým hranicím. Polsko také musí Česko informovat o probíhajících řízeních či jejich změnách souvisejících s těžbou, zejména o řízeních o povolování těžební činnosti. Obě země společně založí Fond malých projektů a budou do něj přispívat shodně 250 tisíc eur ročně, což je zhruba 6 milionů korun, na regionální projekty pro zlepšení životního prostředí. Od dohody lze odstoupit oznámením druhé straně nejdříve po pěti letech. K odstoupení dojde půl roku po daném oznámení. Řada jejích ustanovení bude ale použitelná až do ukončení těžby, pokud se strany nedohodnou jinak. Týká se to například monitoringu hlukové zátěže, kvality ovzduší, pohybu terénu nebo hladin podzemních vod. - Konec citace. Když shrnu obavy české veřejnosti, které se tento problém týká, tak největší problém veřejnost vidí ve dvou následujících záležitostech. Je to nedostatečná funkčnost podzemní bariéry. Obávají se, že to nepomůže úbytku podzemních vod. Za druhé jim připadá riskantní ta možnost odstoupení od dohody už po pěti letech. V tom nejhorším scénáři by to znamenalo, že dohoda skončí už v roce 2027, ale přitom těžba bude pokračovat až do roku 2044, tedy dalších 17 let, což opravdu vypovídá o nevýhodnosti této smlouvy. A přesně tyto obavy ve Sněmovně už ventiloval právě pan poslanec Richard Brabec. Ale také se teoreticky může stát něco, že by tu dobu prodloužilo. A proto my jsme chtěli, aby po celou tu dobu nebylo možno tuto smlouvu vypovědět, protože celou tu dobu teoreticky i prakticky můžou pokračovat dopady na Českou republiku. Poláci to dlouho nezpochybňovali a vůbec se o tom nebavili. A najednou několik hodin před ukončením těch jednání, nebo předtím, než jsme si mysleli, že máme finále, prostě přišli s tím, že nic takového nechtějí. A přišli s dvouletou výpovědní lhůtou, což samozřejmě bylo směšné. A potom se začalo poměrně tvrdě vyjednávat o tom, jak ta výpovědní lhůta bude dlouhá. Padlo tam z jejich strany i pět let. Odmítli jsme to stejně tak, ale oni ho nikdy nenabídli. Sedm let, stejně tak jako deset let. Pro nás to bylo minimálně patnáct let jako taková ta spodní hranice a my jsme asi byli trošku ochotní o tom jednat, ale prostě oficiální bylo patnáct let. - Konec citátu. A také to vysvětluje, proč nová vláda jednala tak neprůhledně, bez přizvání zástupců dotčené veřejnosti a narychlo. Zkrátka to chtěli mít rychle z krku a chlubit se tím jako velkým úspěchem. Teď sice polská vláda poslala finanční plnění podle nové smlouvy, při dobrém hospodaření kraje si z toho mohou postavit potřebné vodovody. Pokud ovšem polská vláda po pěti letech smlouvu vypoví, ale těžit se bude dál, třeba i déle, než se teď říká, už nám v tomto směru vůbec nic nepomůže. Samozřejmě by to mohutně odčerpalo vodu z celého regionu. Je to nesmysl. Jsem přesvědčený o tom, že současná vláda Petra Fialy takzvaně vyměkla, tedy ustoupila, a ten klíčový parametr, za který považuji právě tu možnost výpovědi smlouvy, byl nakonec podepsán na pět let. To skutečně považuji za velkou chybu, která se nám může vymstít, protože po těch pěti letech se snadno můžeme dostat do pozice, že už nebudeme moci žalovat podle stejného právního titulu, tedy porušení směrnice EIA, a to úspěšně. Měla by to být ale oboustranně výhodná spolupráce. A vláda by na tohle hledisko měla velmi dbát a ne ustupovat při vyjednávání. Také se nám v té uzavřené smlouvě nelíbí, že když podle ní to zakládá nějaký Fond malých projektů, proč do něj mají přispívat obě smluvní strany? Oba státy ve výši 250 tisíc eur, tedy zhruba 6 milionů korun ročně. Má to jít na projekty ke zlepšení životního prostředí, ale proč to má platit i Česká republika, když je to polský důl? My tam žádný důl nemáme. Problém je také s tou bariérou, která má řešit pokles podzemních vod. Ta bariéra, norná zeď, je prostě špatně umístěná. Apeluji tedy na vládu, když už tak lehkomyslně přistoupila k vyjednávání smlouvy s Polskem a uzavřela ji trochu moc narychlo a nevýhodně pro Českou republiku, tak každou smlouvu lze vypovědět, anebo je možné udělat dodatek, pokud je vůle a snaha. Jsme proto zásadně proti této smlouvě, kterou by vláda měla vypovědět. Podle nás současná vláda Petra Fialy v této věci dostatečně nejednala a prodala naši vodu v podstatě za hubičku. Není to výhodné pro občany v části Libereckého kraje, kteří přijdou o vodu ve svých studních, a my všichni přijdeme o Jizerské hory v řádu několika málo dekád. Zastáváme názor, že bychom měli ze strany Polska požadovat mnohem více peněz a provedení dalších sanačních a kompenzačních opatření a také garanci záruk na smluvní plnění ze strany Polska.
Já také děkuji, pane předsedo. Dovolím si přečíst omluvy.
Kromě té podpory je samozřejmě také pro nás prioritní, a to je jedna z nejvyšších priorit, ochrana občanů České republiky. Zastupitelský úřad v Kyjevě a Generální konzulát ve Lvově fungují, což je důležité, plní své úkoly. Ministerstvo zahraničních věcí upozornilo občany České republiky, aby zvážili cestu na Ukrajinu, a ty z nich, kteří jsou na Ukrajině, vyzvalo k opuštění země. Také Ministerstvo zahraničních věcí varovalo před cestami do Běloruska, protože to samozřejmě spolu úzce souvisí. Připravujeme se i na možné bezpečnostní dopady na Českou republiku a mohu říct, že jsme, nakolik to vůbec lze, na nejrůznější scénáře připraveni. Opakovaně jsem v posledních dnech a týdnech svolal Bezpečnostní radu státu, další jednání budeme mít zítra. Bezpečnostní rada státu řešila a řeší situaci na východě Ukrajiny právě včetně dopadu na Českou republiku a další přípravy na možné dopady. Mohu tedy konstatovat, že jsme připraveni jak na možnost výpadku dodávek energetických surovin, tak na případný příliv uprchlíků z Ukrajiny. Musíme být jednotní, to je nesmírně důležité. Musíme postupovat společně. Nesmíme Rusku dát najevo jakoukoli slabost a jakékoli rozpory. Musíme být jednotní nejen v rámci Evropské unie, ale i v součinnosti se Spojenými státy americkými, Spojeným královstvím a dalšími partnery. Tolik, dámy a pánové, krátká informace k aktuální situaci, která nás nepochybně všechny zneklidňuje. Jsem samozřejmě připraven v dalších fázích informovat Poslaneckou sněmovnu, ale samozřejmě hlavně veřejnost a občany o tom, co se děje, a hlavně o dalších krocích, které budeme dělat. Je to nesmírně důležité, protože nám jde o jeden společný cíl. Dámy a pánové, Česká republika považuje uznání povstaleckých území na východě Ukrajiny a následné zahájení vojenské operace za akt agrese vůči sousednímu suverénnímu státu a za jednoznačné porušení mezinárodního práva. Stojíme za plnou nezávislostí a územní celistvostí Ukrajiny. Podporujeme zavedení tvrdých sankcí ze strany Evropské unie a jejích spojenců, které odradí Rusko od další agrese a otevřou cestu k diplomatickému řešení.
Děkuji, pane premiére, za vaše vystoupení. A nyní mě s přednostním právem ještě požádala paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO, paní Alena Schillerová. Paní předsedkyně, máte slovo.
Proto nemůžeme být lhostejní ani tehdy, když se to týká někoho jiného. Prostě nesmíme mlčet a vyjadřujeme jednoznačně podporu vládní koalici.
Zeptám se: chce ještě někdo vystoupit s přednostním právem? Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek 17. února elektronickou poštou. Navrhuji, abychom určili poslankyni paní Barboru Urbanovou a pana poslance Hayata Okamuru. V tuto chvíli nechám o tomto návrhu hlasovat. Děkuji. Konstatuji, že jsme ověřovateli 12. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Barboru Urbanovou a pana poslance Hayata Okamuru. V tuto chvíli bych chtěla sdělit, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Adamec Ivan - pracovní... Děkuji, pane poslanče. Pan Dubský ruší svou omluvu.
Takže bez ohledu na dobré sousedské vztahy, kterých si také vážím, prostě musíme hájit zájmy českých lidí. A dovolte mi ještě připomenout, a to mi připadá úplně absurdní, některé zajímavé výroky dnešní koalice, bývalé opozice. Přesto jsem skeptická vůči aktivitě vlády a její upřímné snaze postavit se za naše občany. Tento problém nenecháme vyšumět a budeme na vládu i nadále tlačit. Cituji: Je neakceptovatelné vyměnit vodu za peníze, na to prostě nemůžeme nikdy přistoupit. A těch výroků dnešní koalice, bývalé opozice, včetně samozřejmě politiků STAN nebo Pirátů, bychom našli mnohem víc. Tyto výzvy byly, vážené kolegyně, kolegové, adresovány bývalé vládě, Babišově vládě, ale sakra by se hodily především na tu stávající, co myslíte? Proč jim teď najednou nevadí, že jejich vláda ustoupila Polsku a nebrání tvrdě české zájmy? A já se ptám: také jim to nevadí? A jak to bude zdůvodňovat v rámci Pirátů? Protože Piráti se tenkrát velmi hlasitě ozývali. Proč se obsah dohody zveřejnil až po tlaku médií? Proč byla ta dohoda opravdu upečena na poslední chvíli? A ono se to bohužel, když dneska vidím podepsanou smlouvu, naplnilo.
Děkuji vám, paní předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych i já vystoupil s přednostním právem za poslanecký klub hnutí SPD. On má velký podíl na tom, že se s tím něco děje.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 12. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli zde mám avizováno, že by chtěl vystoupit pan premiér, pan předseda vlády Petr Fiala, a to k aktuální situaci na Ukrajině, takže bych si dovolila předat slovo panu premiérovi. A poprosila bych vás všechny o klid v sále. Pane premiére, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem si vědom toho, že tato schůze byla svolána k jiné situaci, ale považuji za potřebné, nutné, nezbytné bohužel na úvod tohoto zasedání promluvit o jiné věci a to je o vývoji situaci na Ukrajině. My ten vývoj, který sledujeme, nemůžeme v žádném případě ignorovat, nemůžeme před ním zavírat oči, nemůžeme se tvářit, že se nás netýká. Musíme jasnými slovy pojmenovávat, co se děje, a být si toho vědomi. A děje se to, že Evropa je v tuto chvíli krok od války. Včerejší uznání povstaleckých republik na východě Ukrajiny a následné zahájení vojenské mise je ze strany Ruska jednoznačným aktem agrese vůči suverénnímu státu a je zcela zjevně porušením mezinárodního práva. Myslím, že o tom dnes nemůže pochybovat vůbec nikdo. Agresivní projev ruského prezidenta Putina a jeho následné kroky ukázaly způsob myšlení ruského prezidenta a také jeho zájmy, to, po čem touží, čeho chce dosáhnout. A aby toho dosáhl, tak se neostýchá použít vojenskou sílu. Kdo sleduje zahraniční politiku, tak ví, že nejsme svědky ničeho úplně nového. Viděli jsme to před čtrnácti lety v Gruzii, před osmi lety na Krymu a nyní to vidíme na východní Ukrajině. Kdo by věřil, že tento postup a snahy Vladimira Putina, kterými se ani netají, o oživení Sovětského svazu mohou skončit na východě Ukrajiny, ten se mýlí, byl by naivní a nedělal by dobrou a bezpečnou politiku. Podívejme se do starých map, kam až Sovětský svaz zasahoval a co Rusko považuje za svou sféru vlivu, a pochopíme všichni, jak se nás to bytostně dotýká. Musíme si také přiznat, že v minulosti vůči rozpínavosti Ruska a imperiální politice Západ nepostupoval dostatečně razantně, a plody toho bohužel sklízíme teď. Ta jednotná pozice, silná pozice, nutnost postupovat společně, a to nejenom jako Evropská unie, ale i ve spolupráci se Spojenými státy, Kanadou a dalšími zeměmi v rámci Severoatlantické aliance, tahle pozice zaznívá nejenom do médií, ale i na jednání za zavřenými dveřmi a je to přesvědčení prakticky všech lídrů států Evropské unie. Ještě včera v noci jsem telefonicky hovořil s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen a z toho rozhovoru vím, že první reakce Evropské unie by měla přijít už dnes v podobě sankcí. Jsou připraveny různé škály sankcí a ten dopad na Rusko ve výsledku by měl být velmi tvrdý. A Česká republika je samozřejmě v oblasti pomoci a podpory také aktivní, jak o tom ještě za chvíli budu mluvit. Jak jsem říkal, ani Česká republika pouze nepřihlíží, podporujeme posílení alianční obrany, a to zejména na východním křídle Aliance. Česká republika, to jenom připomínám, také pozitivně odpověděla na výzvu vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě k naplňování chybějící schopnosti sil rychlé reakce NATO, a to schválením možnosti vyslat chemickou jednotku čítající zhruba 100 vojáků. Jsme připraveni jednat o dalších formách pomoci, pokud o to ukrajinská strana požádá. Další pomocí je smlouva o zdravotnické asistenci ukrajinským ozbrojeným silám, kterou za Českou republiku v Kyjevě uzavřel ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Předmětem této smlouvy je ochota České republiky přijmout lidi na léčení. Ukrajině Česká republika poskytuje i humanitární pomoc. Ta humanitární pomoc má několik fází.
Zároveň jsme připraveni v případě, že by docházelo k aktualizaci tohoto nástroje, získat pro důležité dopravní projekty více prostředků a jsme připraveni je také realizovat. Jsem si vědom toho, že v období střednědobého výhledu bude připraven značný objem jmenovitých investičních akcí, a to jak u Ředitelství silnic a dálnic, tak u Správy železnic, a bude nutné odpovídajícím způsobem zajistit potřebné zdroje rozpočtu Státního fondu. A samozřejmě sledujeme také, jak probíhá stavební činnost, a nejenom samotné ŘSD, Státní fond dopravní infrastruktury, ale i Ministerstvo dopravy i já osobně sledujeme, jak se celé dílo daří v harmonogramu realizovat. Stejně tak jsem připraven, tak jak to bude umožňovat situace, posílit i finanční prostředky na opravu a údržbu, to znamená přesně v těch oblastech, kde bylo nezbytně nutné šetřit.
Děkuji panu ministrovi a ještě seznámím s další došlou omluvou. Omlouvá se pan poslanec Radim Fiala od 14.45 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Poprosím, aby se ujal slova pan zpravodaj hospodářského výboru, pan poslanec Ondřej Lochman a informoval nás jak o jednání výboru, tak aby i přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Pěkný den, vážení kolegové, paní předsedající, vážení ministři, chtěl bych vás seznámit s procesem, který proběhl z hlediska přípravy tohoto tisku. Je to řada jednotlivých akcí. To bylo usnesení hospodářského výboru a žádost hospodářského výboru vůči vládě České republiky.
To je důležité, protože se hrozně prodražuje bydlení. Jsou to normální návrhy, které v jiných blízkých civilizovaných zemích probíhají, jenom vláda Petra Fialy naopak vůbec nic nedělá, kašle na občany. Takže také to tady navrhujeme. Není to žádný amatér, který chce řídit armádu a nevyzná se. Takže to tady Radovan Vích právě navrhuje, modernizace armády, modernizace stávající techniky také a tak dále. A takové ty nesmysly - přijdeme o dotace: co má obyčejný člověk z dotace dneska, když nemá na energie? Když se musí rozmýšlet, jestli si dá to košíku základní potraviny? Co z toho má, když ty dotace jdou jenom vyvoleným? Ano, některé můžou být potřebné, ty dotace, ale ta otázka zní, co z toho má běžný občan, který nemá dneska ani na energie! Takže my přicházíme s konkrétními návrhy. Pro vás je Brusel na prvním místě, takhle to tady dopadne.
A stejně tak - může to vypadat jako drobnost, ale je hezké ji zmínit - je nádraží Teplice. Pan premiér Fiala jako volební kandidát někdy na jaře 2020 natáčel v Teplicích, kritizoval premiéra Babiše za jeho nedodržené sliby - asi mu to poradil předpokládám pan primátor Hynek Hanza z ODS - no ale ony se ty věci děly. Berte to, prosím, ne jako zlý útok, ale jako ilustraci dvou příkladů, dvou momentů, kdyby ta úvodní slova, kdyby ty úvodní věty pana ministra, že na investice nesáhneme a na vše bude, tak by byly neplatné. Tolik za mě k rozpočtu SFDI jako celku. To doprovodné usnesení, nepolitické, z hospodářského výboru, jsme připraveni podpořit, ale návrh rozpočtu SFDI jako celku, protože jste nesouhlasili s tím kompromisním návrhem na zvýšení o 3 miliardy, bohužel podpořit nemůžeme.
Vážená paní předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, děkuji. Jedna věc je to, že je třeba si nalévat čistého vína. O 3 miliardy se stáhly zdroje, které jsme plánovali, a dalších 5 miliard, a víte to velmi dobře, pane ministře, jste stáhli ze zdrojů, které tam byly vyšetřeny z roku minulého. A krátí se to zásadním způsobem.
Ještě konstatuji došlé omluvy.
Pan kolega Kolovratník, prostřednictvím paní předsedající, říkal, že bude rád, když se bude mýlit. Pevně doufám, že mu uděláme radost, že se v mnoha věcech opravdu bude mýlit. My jsme museli přinést jako celek, jako vláda, pro ekonomickou situaci České republiky nezbytnou změnu v úsporách. A to je potřeba také jasně pojmenovat, protože bez toho se nedostaneme o krok dál. Budeme hledat další možnosti financování i v oblasti PPP projektů a logicky budeme hledat i možnosti, jak třeba právě do dopravní infrastruktury, která průřezově představuje jasnou prioritu, sehnat i více peněz z evropských fondů. I na to myslíme, analyzujeme to, co všechno by ještě mohla dopravní infrastruktura z evropských peněz využít, abychom opravdu posílili finanční prostředky, které sem plynou.
Prosím, máte slovo.
Nedojdou peníze ani v dubnu, ani v květnu, ani v červnu. Nebudu tady chodit s nastřeleným rozpočtem." Takže to byla ta věta, kterou jsem citovala, to jenom na upozornění.
Fialova vláda peníze lidem nedala. A to vyřizují ty úřednice, kterým jste zmrazili platy. Je to Fialova inflace? Takže kde má logiku to, když říkáte, my jsme dali peníze, způsobili jsme inflaci, vy jste peníze nedali a máte inflaci dvojnásobnou?